Nemám pocit, že by se však za tu dobu, za ten víc než rok, odstranily nedostatky, ke kterým jsme se napříč politickým spektrem všichni vyjadřovali. Myslím si, že tady jako pravomoc by veřejný ochránce práv ji měl mít přiřknutou. To samozřejmě není dostačující, protože to, že bude věc projednána ve výboru, nemění nic na tom, že instituce svým způsobem podřízená Poslanecké sněmovně bude v podstatě vykonávat kontrolní funkci svému nadřízenému orgánu. Proto jsem do systému nahrála dva pozměňovací návrhy. Jeden se týká právě podávání návrhů Ústavnímu soudu na zrušení zákona. Druhý se týká veřejné žaloby ve věci diskriminace. Chápu, že někdo souhlasí s jednou z těch pravomocí a nesouhlasí s druhou, či naopak, nebo má stejný postoj k oběma jako já, takže může nesouhlasit s oběma. Ke svým pozměňovacím návrhům se samozřejmě přihlásím i v podrobné rozpravě.
Děkuji paní poslankyni a prosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou.
Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám hezké dopoledne. Chtěla bych vám představit pozměňovací návrh, který sice do systému vložila moje kolegyně Olga Havlová, ale byla nemocná, i když dneska přišla, ale necítí se natolik zdráva, tak si dovolím vám ho předložit já. Impulsem pro náš návrh se stalo vystoupení paní Šabatové zde v Poslanecké sněmovně při projednávání zprávy o činnosti ombudsmana v prosinci minulého roku. Kolega Marek Černoch otevřel téma, kdy ombudsmanka kritizovala poměry v českých záchytných zařízeních. Sama jsem tam byla a viděla jsem, v jakých poměrech žili imigranti a v jakých poměrech byli naši policisté. Paní ombudsmanka se zabývá s prominutím každou maličkostí. Ale toto zásadní porušení lidských práv platných v České republice si není ochotna přiznat. Podle nás je možné, aby ombudsman řešil otázky útlaku v důsledku uplatňování náboženských právních systémů už podle stávajícího znění zákona. Pokud se ale paní Šabatová k tomuto necítí povinna, musíme jí to přikázat zákonem, jinak to nejde. Veřejný ochránce práv provádí kontrolu lidských práv podle zákona tam, kde se nachází osoby omezené na svobodě. Tam primárně spadají jednak věznice a jednak - a to je to zásadní - zařízení pro zajištění cizinců a pobytová střediska pro azylanty. Zde je riziko řízení náboženské nesnášenlivosti nejvyšší. Další věcí, kterou chceme uložit ombudsmanovi, je, aby při hodnocení azylových zařízení přihlížel k aktuální migrační situaci. V případě krize totiž nelze z objektivních důvodů dosáhnout toho, že budou vždy v celé své šíři splněny předepsané standardy například týkající se obsazení pokojů. Podle našeho pozměňovacího návrhu musí ve svém hodnocení ombudsman přihlédnout k objektivní situaci a nemůže azylová zařízení bezhlavě kritizovat bez ohledu na to, že právě může probíhat překotně imigrační krize. Výsledek by měl být takový, že až příště pojede paní Šabatová do detenčního zařízení, nebude komentovat, jestli mají nelegálové dost měkké matrace, ale prošetří také, jestli není v těchto zařízeních uplatňováno právo šaría. To, že v těchto zařízeních pro nelegální imigranty jsou tyto náboženské problémy, je více než zřejmé. Podívejme se na zprávy z Německa. Dochází také k pronikání islamistických radikálů a k posilování salafistického hnutí v Německu. Podle předsedy německých policejních odborů Rainera Wendta dochází v Německu téměř denně k cíleným a dobře připravovaným násilným konfliktům kvůli etnické nebo náboženské příslušnosti. A já nevěřím, že nás zrovna paní Šabatová před tímto ochrání. Ale je nutno, aby se k tomu postavila čelem. My jí tímto pozměňovacím návrhem nabízíme pomocnou ruku. Všem pochybovačům o právu šaría říkáme jasně: štrasburský soud pro lidská práva řekl, že právo šaría je neslučitelné s Úmluvou o ochraně lidských práv, a to kvůli jeho pravidlům trestního práva, nepřiznání rovnoprávného postavení mužů a žen a zasahování do soukromého i veřejného života na základě náboženských předpisů. Ano, šaría je na území České republiky nepřijatelná a cokoli, co nás před ní aspoň trochu ochrání, musíme podporovat. V podrobné rozpravě se přihlásím k tomuto pozměňovacímu návrhu. Děkuji vám za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. - který v podstatě rozšiřuje možnosti odvolatelnosti ombudsmana či ombudsmanky. Zákon o veřejném ochránci práv rozeznává dvě formy zániku funkce ochránce, a to pozbytím funkce nebo odvoláním z funkce. Co se týče případné odvolatelnosti ombudsmana, je třeba konstatovat, že podle současné právní úpravy je ochránce téměř neodvolatelný. Odvolat jej lze pouze ve dvou případech, a to pokud vykonává činnost, která je v rozporu a neslučitelná s jeho funkcí, anebo je-li členem politické strany či hnutí. Stejně tak zákon pominul možnost odvolání ochránce v případě, že se při výkonu své funkce dopustil závažného pochybení, což znamená zavinění porušení povinnosti ochránce či takové jednání, které ohrožuje důvěru ve funkci ochránce, případně snižuje vážnost této funkce.
Eviduji faktickou poznámku pana poslance Volného, ale nikde ho zde nevidím.
Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, budu stručná. Už o ní zde byla řeč. Takové podmínky považujeme za extrémně přísně vzhledem k tomu, jaké procento lidí chodí v České republice k volbám. Abychom si udělali představu, uvedu čísla o účasti v některých našich volbách. Zabrousit můžeme i do senátních voleb. Ale není to výjimka. Ptám se: Jsou tyto volby neplatné? Je mandát vzešlý z voleb s takto nízkou účastí nějak kvalitativně jiný? Volby jsou prostě platné a jede se dál. Nechápu, proč stejný princip nemůže platit i u referenda. I nehlasovat znamená vyjádřit svůj názor. Takový člověk vyjádří svůj názor, že otázka není důležitá a že nechává za sebe rozhodnout ostatní.
S faktickou poznámkou se hlásí pan zpravodaj.
Přesně je to tak, že když hypoteticky by mělo právo volit 100 občanů, tak pokud 26 přijde k těm volbám a bude hlasovat "ano", tak vyhrála otázka "ano". Musí prostě vždy pro tu jednu otázku, aby byla závazná, hlasovat aspoň 25 % voličů. Rozumím tomu, že můžeme vést debatu o tom, že žádná hranice nebude, pak ale bude přesně z druhé strany ta námitka, která tady zaznívá, proč tam není 50 % účasti. A to je určitě také věc, o které se diskutovat musí. Takže je to určitý kompromis, ale rozumím tomu, že ne pro všechny přijatelný.
Nyní tedy pan poslanec Grospič a připraví se pan poslanec Benda.
Vážené kolegyně a kolegové, jsem si vědom toho, že čas pokročil a že by asi v zájmu nás všech mělo být, aby dnes tento návrh zákona prošel do výborů, pokud samozřejmě nebude zamítnut nebo vrácen k přepracování. Že návrh ústavního zákona dále předpokládá, že bude moci změnit nebo zrušit výsledek referenda jedině ústavním zákonem, což je v rozporu s Ústavou České republiky. Že návrh ústavního zákona chrání před integrací referenda pouze moc soudní.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych mezi námi uvítal prezidenta republiky, pana Miloše Zemana. A nyní se budeme věnovat bodu Prosím, aby se slova ujal pan prezident republiky.
Já vám děkuji. Eviduji několik faktických poznámek.
Co to znamená? Ale to je realita. Pokud i tohle vám projde, tak velmi těžko seženete 25 % voličů pro. Nesmí hlasovat proti, ale nemusí hlasovat pro. Ale tento návrh zákona neumožňuje hlasovat. Ani si nemyslím - jenom jsem na to upozornil, že kdybychom použili normální matematický vzorec, je to 700 tisíc. A deziluze je horší, než ten zákon nemít.
Než udělím slovo, tak přečtu omluvenky. Prosím.
Děkuji za slovo. Protože to bereme jako stěžejní otázku.
Jsem připraven i do řádné rozpravy. Jsem tedy velice rád, že teď se otevřela diskuse na toto téma, protože otázka přijetí eura, otázka migrantů a další otázky s tím související by měly být tímto způsobem tady vyjasněny. Možná by bylo dobře, kdyby pan ministr v dalším svém vstupu, tak jak slíbil, že bude okamžitě reagovat, výrazně obšírněji vysvětlil, jak tyto věci vnímá, jak byly odůvodněny na vládě. Protože do budoucna výklad tohoto ustanovení pak bude odvislý čistě od soudu, potažmo od Ústavního soudu, nikoli již od Poslanecké sněmovny.
Mimořádně důležitá věc.
Registruji žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Zopakuji návrh, o kterém budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Ale on není zase až tak bezzubý. To zas není tak úplně slabý výsledek referenda z hlediska jeho závaznosti. Co se týče přijetí eura, tam si myslím, že ten právní výklad je jasný. To už je závazek, který jsme převzali.
Občané nejsou schopni rozhodovat o tak důležitých záležitostech. Jeden z prezidentských kandidátů, který nedávno oznámil zrušení své kandidatury, to zdůvodnil tím, že je v této zemi příliš málo moudrých lidí. A pokud tak činí, musí počítat s tím, že ve skutečnosti uráží pouze sám sebe. A dovolím si uvést opět jeden jediný příklad. To druhé proto, protože zvolený starosta nebo hejtman nemá zůstat jako kůl v plotě a má mít výraznou podporu mezi zastupiteli, byť by to nutně nebyla podpora většinová. Z tohoto hlediska by nebylo nutné dělat samostatné volby hejtmanů nebo starostů. Povinná volební účast je v Belgii, v Lucembursku, v Austrálii a v dalších zemích. Chtěl bych připomenout, že povinná volební účast byla i za Masarykovy první republiky. Nedefinoval sice obsah účastníků této večeře a rozvětvenost rodiny, která se jí účastní, ale i tak lze říci, že by pokuta nebyla likvidační. Tento systém již existuje v komunálních volbách a podle mého názoru se osvědčil. Nevidím principiální důvod proti tomu, aby byl přenesen i na úroveň krajských a parlamentních voleb. Jste vázáni kandidátkami kandidujících subjektů, to nesporně ano. Ti línější zaškrtnou jenom jednu kandidátku a budou riskovat, že spolu s cibulí koupí mrkev. Nu a z toho vyplývá, že politika ztrácí osobnosti, které by se dostaly do hry, jenom proto, že na krajské a celostátní úrovni jste vázáni jednou jedinou stranickou kandidátkou. A tolik osobností, abychom je mohli ztrácet, podle mého názoru nemáme. Tento argument má stejnou logiku, jako kdybychom řekli: musíme počkat, zda se uzdravíte z tuberkulózy, a pak vám podáme antibiotika.
Myslím, že to je příliš široká interpretace pojmu individuálního práva, individuální svobody. V roce 2010 bylo referendum, které mělo šest otázek. Bylo interpretováno a bylo známo jako referendum o rodině, které mělo tři otázky. Ale i to jsou věci, které by se měly řešit ve volbách. Ale to nechci tady rozvádět. A souhlasím s tím návrhem a opravdu, my s tím souhlasíme jako politická strana, že o daních referendum být nemá. Vzpomeňte si na debatu, který podpis je uznatelný a který ne. Jestli to není otázka, která by se měla zpřesnit v tom projednávání. A tady je napsáno, že pokud vyjde nějaké referendum, tak tři roky k tomu Poslanecká sněmovna nesmí přijmout žádné usnesení. Já jsem chtěl ve svém vystoupení za náš poslanecký klub upozornit na rizika, na to, že tím - a podle mě je to úmyslně, podle mě ti, kteří silně věří v myšlenky eura a chtějí ho prosadit hlava nehlava, úmyslně tam dali ten řádek. Nerozhodli! To nemá žádnou logiku.
To znamená musí něco vykonat. Na druhé straně se objevily i návrhy na to, aby Parlament mohl změnit vůli voličů, pokud by danou věc podpořily dvě třetiny poslanců a současně dvě třetiny senátorů. Návrh v minulosti nezískal podporu. Nicméně uvádím jej tady pro pořádek také. To, že se referendum nebude konat ve stejné věci po dobu tří let, je logické. Ověřování podpisů pod petici, tak jak je to dnes v souvislosti se zákonem o přímé volbě, je nesprávné. Je rizikové i na základě zkušeností, které máme. Nicméně myslím, že jsou dvě varianty. I Ústava z roku 1920 institut referenda předpokládala, ale obecní zákon o referendu, který byl navržen, nebyl přijat Národním shromážděním. Myslím, že není důvod, abychom zdržovali podle mého názoru výjimečně většinovou vůli po tom, že tento institut má být zakotven. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji. Otevírám rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky s přednostním právem. První pan předseda Černoch a po něm pan předseda Stanjura.
Budeme prosazovat podstatnou změnu tohoto zákona. Za největší problém pokládáme omezení okruhu otázek, ke kterému se může referendum vztahovat. Návrh totiž zakazuje hlasovat k mezinárodním závazkům České republiky. Bohužel kvůli vládě je mezinárodním závazkem České republiky většina otázek týkajících se imigrace. Mezinárodním závazkem je také nemožnost trvale chránit státní hranice, a to díky Schengenu. Dnes se o všech těchto otázkách dá hlasovat na základě speciálních zákonů. Vládní návrh by zakázal hlasovat o všech těchto věcech, které jsou podle našeho názoru ty nejdůležitější otázky dneška, a občané České republiky musí mít právo o těchto otázkách rozhodovat. My jsme toto referendum položili na stůl a pan premiér Sobotka zoufale potřebuje důvod, jak a proč ho shodit. Je jasné, že občané by vládě hodili imigrační politiku na hlavu. Otázka přijímání islámských imigrantů, otázka ochrany hranic, otázka kvót všude tam, kde občané stojí rozhodně proti vládní koalici, si vláda rozhodne sama bez ohledu na občany. A to mi na tomto návrhu opravdu přijde sprosté. Předložit návrh referenda jen jako prázdnou schránku. Položte si sami otázku, jak by občané odpověděli na otázky z našeho referenda o kvótách. Je jasné, že občané by rozhodli v obou otázkách ano. Ptám se tedy, proč vláda nechce mandát občanů v těchto věcech. Protože prosazuje svůj názor a za žádnou cenu nechce pustit ke slovu obyčejné lidi. Lidé si volí své zástupce, aby prosazovali jejich zájmy. To je pravá podstata referenda. Dámy a pánové, přímá demokracie a referendum jsou základními principy strany Úsvit. My už jsme návrh Poslanecké sněmovně předložili. Byl ale smeten. A jak řekl pan prezident, všichni jsme si rovni a každý má mít právo rozhodovat o důležitých otázkách své země. Tento zákon podpoříme, ale budeme navrhovat změny, aby se referendum nestalo jen kosmetickým prvkem, ale stalo se opravdovým nástrojem občanů, aby měli možnost vyjádřit svou vůli.
Já vám děkuji.
A petenti naopak to mají jako obranu proti vládě. Čili tam doopravdy nemůže dojít k žádnému rozporu, že by najednou Ústavní soud byl v pokušení vydat dva protichůdné nálezy v této věci. Jinak v případě, že je věc předložena Ústavnímu soudu, tak do 30 dnů od rozhodnutí Ústavního soudu. Právo hlasovat v referendu má podle návrhu každý občan České republiky, který dosáhl 18 let. Nešli jsme v návrhu cestou stanovení minimální účasti pro platnost referenda, ale stanovili jsme v návrhu požadavek minimálního počtu hlasů pro nebo proti navržené otázce, což mimo jiné znemožňuje strategii těch, kteří nesouhlasí s otázkou, vyzývat k neúčasti v referendu. Rozhodnutí přijaté v referendu bude závazné také pro parlament, a to po stejnou dobu jako pro vládu. Parlament je na rozdíl od vlády vázán v negativním smyslu. Nesmí po danou dobu přijmout usnesení, které by bylo v rozporu s rozhodnutím přijatým v referendu. Nečinnost parlamentu samozřejmě není v tomto případě v rozporu s ústavním zákonem. Poslanci a senátoři nemají ničím vázaný mandát, a nejde jim proto nařídit, aby aktivně hlasovali pro nějaký návrh zákona. Parlament však nemůže přijmout žádný návrh zákona nebo jiné usnesení, které by bylo s výsledkem referenda v rozporu. Samozřejmě že jak jsem uváděl, nelze parlament donutit aktivně k tomu, aby aktivně schválil nějaký zákon. Ale předpokládám, že vůle občanů vyjádřená v referendu v politické rovině také je určitým závazkem nebo poměrně jasnou informací pro politiky, kteří ve vládě, ve Sněmovně, v Senátu zasedají. Samozřejmě že není smyslem úpravy, aby rozhodnutí přijaté v referendu zavazovalo jednou provždy. Jsou v zásadě vázány na funkční období Poslanecké sněmovny, což samozřejmě může být předmětem debaty, ale je to asi racionální doba, po kterou lze to rozhodnutí vázat. Samozřejmě do toho pak vstupují parlamentní volby, ve kterých se mohou kandidující strany vyjádřit i k výsledku referenda, a jak závazně ho vnímají politicky i pro další období. Dále dochází k rozšíření výčtu návrhů zákonů uvedených v článku 40 Ústavy, k jejichž schválení je třeba souhlasu obou komor Parlamentu. Výčet návrhů zákonů je rozšířen o návrh zákona o provádění celostátního referenda, neboť je svou povahou zákonem volebním a upravuje referendum s celostátní působností. Je tudíž obdobou volebních zákonů. S touto změnou souvisí legislativně technická změna v článku 10a Ústavy. Procedurou podle článku 40 bude schvalován jen návrh zákona o provádění celostátního referenda, zatímco návrhy zákonů upravující krajské a místní referendum budou nadále ve stejném režimu jako doposud. Budu samozřejmě rád, pokud v celém projednávání získá návrh ústavního zákona podporu Poslanecké sněmovny. Já se na tuto debatu těším a doufám, že jejím výsledkem bude schválení kvalitního návrhu ústavního zákona o celostátním referendu.
Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, na úvod bych chtěl zopakovat to, co už tady padlo, to znamená, že se jedná o návrh zákona ústavního, tedy pro jeho přijetí bude třeba 120 poslanců a tří pětin přítomných senátorů. To nicméně neznamená, že by nebylo možné přijímat tou prostou většinou pozměňovací návrhy, ale je třeba počítat naopak s tím, že nelze v tomto případě přehlasovat Senát. Tolik tedy na úvod, pokud se týká procedury. Současný platný ústavní zákon vychází z reprezentativní, tedy zastupitelské demokracie. Ústavy jasně předpokládá, že ústavním zákonem může být stanoveno, kdy lid vykonává svou moc přímo. Tady jsem byl inspirován řadou statí pana profesora Jičínského a pokusil jsem se i na základě jeho dřívějších článků dopočítat, kolik že vlastně bylo pokusů zavést referendum v České republice. Byl to určitý mix, některé se opakovaly s různými změnami.
K dotazu pana poslance Grospiče. Já jsem to nechápal tak, že by to byla námitka proti tomu, že návrh takové ustanovení obsahuje. Ale umím si představit referendum, které by se týkalo možného postupu státu z hlediska převzetí nějakých dalších závazků z mezinárodních smluv.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych podle jednacího řádu zareagoval na vystoupení svého předřečníka. Náhodou jsem u něj zrovna nebyl, ale tento předřečník tady obhajoval referendum jako něco velmi důležitého a něco, co by nám mohlo zvýšit úroveň demokracie a posílit naši prestiž. Nebudu ho citovat celý, nebojte se, mám jenom několik vět: Proto bych chtěl varovat před nekritickým spoléháním na referendum a přál bych si, aby tento i jakýkoli budoucí parlament toto nikdy neschválil."